Pak je ale pro mě nepochopitelné, že se touto optikou pan ministr nedívá také na otázku důchodců a lidí v předdůchodovém věku, lidí, kteří celý život pracovali, odváděli peníze státu, pomáhali budovat ekonomiku a rozvíjet tuto zemi. V projednávaném návrhu najdeme úplně jinou optiku, a to, že je potřeba šetřit. Vláda, která zrušila EET a připravila se tím o miliardy ročně, zřídila navíc tři zbytečná místa ministrů, má nejvíc poradců a politických náměstků vedle vrchních ředitelů, která efektivně neřešila inflaci, energetickou krizi ani růst cen, tak tato vláda se rozhodla, že nyní bude šetřit na důchodcích a bude jim zhoršovat život. Návrh, který nyní projednáváme, ani další připravované návrhy nejsou žádnou promyšlenou, prodiskutovanou důchodovou reformou, ale jsou to opravdu převážně škrty s cílem ušetřit peníze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici relevantní analýzy, vůbec neznáme, jak silně negativně se projeví v praxi a ovlivní kvalitu života lidí. Důvodem tohoto stavu je za mě, že příprava návrhu nebyla dostatečně diskutovaná, promyšlená a provázaná s analýzami sociálních dopadů. Tato vláda se zavázala, že navrhne důchodovou reformu na základě široké celospolečenské diskuse. Dnes zde projednáváme důležité změny z hlediska budoucího vývoje důchodového systému a bohužel k té celospolečenské diskusi nedošlo. Na problematiku důchodového systému je třeba se dívat nejen z hlediska ekonomického, ale také z hlediska spravedlnosti. Systém musí být přece nastaven tak, aby lidé vnímali, že se s nimi zachází spravedlivě. A na tomto návrhu je bohužel vidět, že se k němu vyjadřovali především ekonomové a hlavním cílem bylo ušetřit bez ohledu na to, že na to budou doplácet současní a budoucí důchodci. A když hovořím o budoucích důchodcích, tak tím myslím skutečně lidi, kteří mají do důchodu jen několik let a o kterých jsme byli panem ministrem i dalšími členy vlády ujišťováni, že se jich to nedotkne. A výsledek? Závažné změny v současném návrhu se týkají lidí, kteří jsou těsně před důchodem.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Konstatuji, že jsme schválili... Všechno je v pořádku? Paní předsedkyně, všechno je v pořádku a tímto vám také uděluji slovo. Prosím, máte slovo. Prosím, kolegyně, kolegové, prosím o klid.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Je velmi nepravděpodobné, aby kabinet, který není schopen a ochoten aktivně řešit zcela objektivní aktuální rozpočtové problémy, mohl jakkoliv pozitivně přispět k řešení problému dlouhodobých, penzijní otázky nevyjímaje. Jedním z výstupů včerejšího výjezdního zasedání vlády ve Vimperku bylo naprosto šokující oznámení premiéra Petra Fialy, že fiaskem letošního státního rozpočtu se vláda zatím zabývat nehodlá. Ačkoliv deficit státního rozpočtu na konci května dosáhl bez externích šoků...
Kolegyně, kolegové, prosím, pokud máte nějakou nutnou věc k projednání, tak prosím v předsálí.
Ale chceme mít parametry dobře nastaveny. A že to rozhodnutí bude ve prospěch České republiky." A pokračoval dál. Cituji: "Pokud budeme letos muset šetřit, což nevylučuji, tak nechceme, abychom směřovali někam do infrastruktury nebo do něčeho, co prostě garantuje naši další prosperitu, ale snažili bychom se šetřit na provozních nákladech státu. Ale jak to bude, to uvidíme teprve v dalších dnech. Proto se tématem nebudeme zabývat dnes, protože čísla o tom, jak se skutečně vyvíjí rozpočet letošního roku, uvidíme až v průběhu léta." Víte, já rozumím tomu, že pan premiér a ministr financí jsou kamarádi. Prostě se stala chyba a chyby se v politice stávají. Tak z osobních důvodů by se ministr financí rozhodl skončit. Nebylo by to nic nového pod sluncem. Už v pondělí by mohla být v Letenské 15 svolána mimořádná porada vedení řízená ministrem, který místo vrstvení problémů a výmluv začne problémy aktivně řešit. Pan premiér se rozhodl svůj největší personální omyl nepřiznat. A to jsem vyjmenovala jenom to, co se zcela jistě stane jenom do léta, kdy hodlá vláda podle svého premiéra současné fiasko teprve vyhodnotit. V sázce, nejpozději na podzim, je pak věrohodnost České republiky u jejích věřitelů, ratingových agentur a mezinárodních institucí. Ve výsledku pak toto kamarádství může stát Českou republiku ztrátu suverenity. Snad se mnou budete souhlasit, že vláda a její premiér, kteří jsou připraveni přinést tak vysokou oběť, by se vůbec neměla pouštět do řešení dlouhodobých problémů této země. Důvěryhodnost těchto snah je předem naprosto nulová. Dokud bude vláda tváří v tvář čelit akutní hrozbě nedodržení příjmů a překročení výdajů státního rozpočtu, které v kombinaci znamenají zhruba 150 miliard korun, dokud se bude pohybovat na hraně likviditních rizik, dokud nezreální státní rozpočet na letošní rok, bude jakákoliv její snaha o fiskální reformy zcela nevěrohodná a naprosto nepatřičná. Úplně stejně, jako byste nechtěli, aby vás finanční gramotnosti učil lektor, který splácí kontokorent kontokorentem, nebo aby vám svatební hostinu připravoval odsouzený travič, podobně bizarně vyznívají reformní ambice vlády, která svůj rozpočet postavila na účetních tricích v rozsahu 2 % HDP. Včera jsem v rozpočtovém výboru iniciovala usnesení, které by uložilo ministru financí zúčastnit se dalšího jednání výboru. On tam nechodí vůbec. Nelze totiž vyloučit, že jeho morálně-volní vlastnosti neumožňují dostatečnou sebereflexi, tím méně jakoukoliv nápravu. Zároveň je evidentní, že zpětné vazby se mu nedostane ani od předsedy vlády, jak by se za standardních okolností normálně dělo. Je mi velice líto, že rozpočtový výbor toto usnesení nepřijal, a pan ministr se tak na žádné z našich jednání pravděpodobně opět nedostaví. A jak vidíme, tak není přítomen ani tady na plénu.
Sami vládní poslanci vládní pětikoalice si tady zvýšili letos svoje platy. My jsme hlasovali proti. A to je ten problém. To samozřejmě je problém. Takže to, že řízení veřejných financí vládou Petra Fialy je prostě v naprostém rozkladu. Je tedy evidentní, že řízení veřejných financí vládou Petra Fialy z ODS je, jak už jsem říkal, v naprostém rozkladu, a že už i samotný odhad rozpočtových příjmů a výdajů byl proveden v naprostém rozporu s realitou. To je politická odpovědnost neschopného ministra financí Zbyňka Stanjury a premiéra Petra Fialy, oba z ODS. A měli by prostě odstoupit. Vláda katastrofální vývoj plnění státního rozpočtu zcela ignorovala, nic proti němu nedělala a nedělá. A teď přicházíte s tím, že potrestáte důchodce za něco, ty současné i budoucí, za což oni vůbec nemůžou. Ale my jsme na to přece upozorňovali. Ale tak jako tak to samozřejmě drasticky prohlubující se rozpočtový deficit nespasí. Dramaticky narostl i objem dotací vyplácený dalším soukromým podnikatelským subjektům a výdaj na obsluhu státního dluhu. Tedy výrazně nad aktuální růst inflace. Vláda ovšem vůbec neplánuje skutečné a razantní šetření, včetně šetření výdajů na svůj provoz a na provoz státní byrokracie. Jsou nutné, rychlé a radikální kroky. Ale pojďme samozřejmě k těm penzím, pojďme k těm důchodům. SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Konkrétně se jedná o významné omezení a v některých případech až o zrušení státních příspěvků na tento typ spoření. Jde o naprosto nedůvodné a diskriminační opatření, které trestá zodpovědné občany, kteří se dlouhodobě zajišťovali na stáří. Vláda chce navíc změnit i další podmínky státní podpory penzijního spoření. Například zvýšit povinnou měsíční výši úložky, od které je poskytován státní příspěvek, z 300 na 500 korun a úplně odebrat tento příspěvek občanům, kteří si platí na penzijní spoření i v důchodovém věku. To už jsou opět demotivující návrhy, které oslabí ochotu občanů spořit sobě nebo svým dětem a vnukům na penzi. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Ale vy vlastně v podstatě zhoršujete celý rozsah, celý rozsah v podstatě podmínek pro pracující občany, ale i pro ty slušné občany jako takové. K získání podpory v nezaměstnanosti by do budoucna mělo být potřeba odvádět sociální pojištění o tři měsíce déle, než je tomu nyní. A úřad práce by měl navíc přestat propuštěným zaměstnancům poskytovat kompenzace v případě nevyplaceného odstupného. I vzhledem k tomu, že její výše může dosahovat maximálně 22 790 korun měsíčně. Prodloužení povinné doby odvádění pojistného pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti poškodí nejvíce nejohroženější skupiny nezaměstnaných, což jsou osoby v předdůchodovém věku, proto o tom tady hovořím, či rodiče samoživitelé. Ukončení poskytování kompenzace v případě nevyplaceného odstupného se zase negativně dotkne občanů s předchozími nižšími pracovními příjmy. Ze strany vlády jde o nadbytečné a asociální opatření, které nijak zásadně nesníží výdaje státního rozpočtu, ale dlouhodobě ublíží pouze poctivě pracujícím občanům, kteří přechodně přišli o zaměstnání. Co se týče úspor v sociálním systému, SPD považuje za prioritní okamžité ukončení zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými, tedy osobami, které se dlouhodobě vyhýbají práci, ačkoliv pracovat mohou.
Samozřejmě důvěře nepřidává ani fakt, že v rámci pětikoalice funguje strana, která má velmi blízko k neomarxistickým ideologiím. Nepomáhá ani fakt, že pětikoalice plánuje zdvojnásobit daně z nemovitostí. Cesta pětikoalice je v tomto směru tedy zcela opačná, než by měla být. Místo motivace lidí k vytváření finančních rezerv, k úsporám, které mohou čerpat k důchodu, lidi výrazně demotivuje a odrazuje od vytváření si vlastního kapitálu v podobě úspor na bankovním účtě či například investicí do nemovitostí. Je zcela objektivní pravdou, že zatímco jsme byli ve vládě, si Česká republika prošla svojí největší krizí ve své novodobé historii v podobě světové pandemie. Kdyby nedošlo k takto zásadní krizi, tak bychom zcela jistě důchodovou reformu předložili my. Čímž se nechci vymlouvat, jenom připomínám, jaké tady byly podmínky. V období, kdy jsme měli navíc mimořádné příjmy v podobě příjmů z privatizace, které měly být použity na mimořádné výdaje v podobě důchodové reformy. V případě, že chcete někoho kritizovat, zameťte si nejdřív před svým vlastním prahem a diskutujte toto se svými stranickými kolegy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, opakuji zde ještě jednou, že to, co dnes tady na tomto místě projednáváme, může důchodovou reformou nazývat jenom někdo, kdo o problematice penzí zaslechl poprvé v životě. To, co je zde nyní předloženo, je jenom úprava parametrů, které mají za cíl připravit současné i budoucí důchodce o finanční prostředky. Úpravy, které jsou vnitřně nekoherentní a které jsou nastavené tak, aby náklady zoufalého rozpočtovacího procesu ministra financí Stanjury nesla ta část populace, která je nejvíc zranitelná a která se současně provinila tím, že vás, pětikoalice, z velké části nevolí.
Já vám děkuji. Upřesním jednu omluvenku - pan poslanec Richter omluven do 16.30 dnes z dnešního jednání. Faktickou poznámku má pan ministr Jurečka.
Zároveň také jasně řekla, že chce otevřít debatu na úrovni vlády o zvýšení věku odchodu do důchodu.
Pane ministře, teď byste si měl prostě nařezat, promiňte, protože přesně o tom jsem mluvila! Citoval jste rok 2019 a já jsem vám řekla, abyste se vrátil po trajektorii 30 let zpátky. Aniž bych se vymlouvala, tak tehdy jsme byli v takovém masakru, že rozhodně na důchodovou reformu jsme ani nepomysleli. Takže vy jste přesně zopakoval to, na co jsem vás upozornila ve své řeči. Ale rozumím tomu, vrtěti psem.
Další faktická poznámka - pana ministra Mariana Jurečky.
Víte, paní předsedkyně, to byl rok 2019 a to už jste byli ve vládě jako klíčová strana skoro rok a půl. Já jsem dneska jako ministr práce a sociálních věcí necelý rok a půl ve funkci a důchodovou reformu předkládám. Jak můžete říct, že někomu něco bereme, že někoho okrádáme? To prostě není pravda a je to vlastně nesmysl. Dokonce vlastně zakomponovává věci, které vy jste tenkrát chtěla po Janě Maláčové a které tam ona nedala, protože ona dala jenom všechny výdajové položky.
Prosím, vaše dvě minuty, paní předsedkyně.
Pane ministře, vy jste nepředložil žádnou důchodovou reformu. Nenalhávejte si to a přečtěte si pořádně, co jste sem přinesl! Vy nám tady neříkejte, že rostou důchody. Také roste inflace! Ještě v lednu tohoto roku jste tvrdil v pořadu Otázky Václava Moravce, že nemůžete změnit valorizaci, že se nemůžete chovat protiústavním způsobem, abyste to potom po prezidentské volbě udělal. Takže prosím, nelžete si do kapsy! Není to žádná důchodová reforma, jenom pokračujete v tom trendu, který jste započali v červnu.
Dochází k tomu ze tří hlavních důvodů. Naše ekonomika se rychle znovu otevírá, inflace tlačí nahoru vysoké ceny energií a za třetí také to, co statistici nazývají vlivem srovnávací základny. Na druhou stranu je třeba vždycky říct, že se podporovalo tak, že ta podpora šla zejména do firem, ať už to byli živnostníci, nebo větší nebo střední nebo menší podniky. Jinými slovy nešla přímo do domácností. To znamená, neměli, zjednodušeně řečeno, je kde utrácet. Firmy pochopitelně potřebovaly začít nakupovat materiál a tak dále. Dokonce i některé nutné investice byly nuceny okamžitě dělat. To znamená, v dané chvíli byla poměrně vysoká poptávka - taky proto se tomu říká v té době poptávková inflace - a relativně nízká nabídka. Zajímavé bylo chování centrálních bank v té době. Obecně říkám centrálních bank napříč celou Evropou, dokonce i v jiných než evropských zemích, kde centrální banky držely úrokové sazby poměrně hodně nízko, blížily se nule. Ne samozřejmě všechny úplně k té nule, ale držely nízko. Mimo jiné proto, že chtěly rozhýbat ekonomiku, ale popravdě řečeno se ta šance, kdy se měly začít zvedat úrokové sazby, obecně hodně prošvihla, protože banky neodhadly úplně správně, kdy ten covid fakticky končí, kdy nekončí, a reagovalo se příliš pozdě. To znamená, spekulanti si napůjčovali velmi levně peníze, které se dostaly dále do oběhu, a dále už ten příběh známe. Celkem logicky. Určitě jedna z nich byla to, že se příliš zbrkle odstavovaly zdroje v některých zemích, mimo jiné v Německu, jaderné zdroje, dále zdroje na fosilní paliva. Co tím fakticky říkám - ale ani ne já, co tím vlastně říká Evropská centrální banka? V té době růstu inflace - po covidu myslíme samozřejmě - nešlo fakticky zabránit. Ale pozor, šlo ji zmírnit. Přičemž různé země se k tomu postavily různě. Ano, udělali jsme rychlé opatření s DPH, dali jsme ho na nulu. Samozřejmě hovořím o elektřině, o plynu, což nepochybně v té době pomohlo. Současně, protože už naše vláda končila, už jsme to nemohli udělat, nestihli jsme to udělat, tak jsme navrhli vládě nové, aby rychle zrušila poplatky za obnovitelné zdroje. To už nová vláda neakceptovala. Byla to její odpovědnost, její rozhodnutí. Což ale neznamená, že fiskální politikou a vládními kroky s ní bojovat nemůžeme. Ignorovaly se naprosto naše návrhy. Navrhovali jsme celou řadu režimů a systémů - hovořím o energiích v tuto chvíli - zastropování. Úsměvy, budeme si to dělat sami, nepotřebujeme vaše rady. Fajn, tak jste je nepotřebovali. Celé léto jsme potom opakovali, že se musí už konečně začít něco dělat. A jaká byla vaše reakce? Tak si na to vzpomeňte! Populistická opatření, extremistická opatření a tak dále. Až tedy přišel konec srpna, spadla klec. A najednou, co ještě před pár desítkami hodin bylo řešením z extremistického a populistického tábora, tak bylo najednou vaše řešení. Problém je, že to bylo samozřejmě pozdě. V rychlosti jste to přehodili z Ministerstva průmyslu a obchodu na Úřad vlády, v rychlosti jste tam postavili tým. Kdo v tom týmu byl, všichni víme. Co si tam odehrávaly energické společnosti, rovněž víme.
Možná některé věci je ale dobře, že veřejnost slyšela. Slyšeli jsme tady toho o tom opravdu hodně a podívejme se na jednoduchá fakta. A ta fakta jsou takováto: Dosažení klimatické neutrality bylo do právního rámce Evropské unie přeneseno pomocí evropského právního rámce na klima, na kterém byla shoda v evropských institucích, v červnu 2021 - kdo vládl v červnu 2021 v České republice? - a staly se tak právní povinností. Česká republika přijetí obecného přístupu i finálního právního rámce pro klima podpořila. Byla to vláda Andreje Babiše. Ano, ve chvíli, kdy bylo možno využít jednomyslnost, nebyla využita. Kdo byl tehdy členem Evropské rady za Českou republiku? Andrej Babiš. Ale zpátky k těm emisním povolenkám. Podle názoru České republiky jsou základní principy návrhu, tedy rozšíření emisních povolenek na další oblasti, dobrým základem pro další diskusi v Radě EU i v Evropském parlamentu... To jsou fakta, která si lze ověřit a může si ověřit každý. Takže tady jste jenom, pane předsedo Babiši, předvedl to, co jste dělal celá léta. Naše vláda tímto způsobem nepostupuje. My jsme dokázali řadu těch věcí, které jste vy špatně připravili, revidovat. Prosadili jsme v rámci Modernizačního fondu navýšení alokace pro Českou republiku o 400 miliard korun.
V tomto směru je třeba pokračovat, vážená pětikoalice. Třetí úprava v rámci valorizace novely zákona počítá s odstraněním sledování dvou statistických indexů změn cenové hladiny, a to CPI indexu, indexu spotřebitelských cen a indexu životních nákladů důchodců. Toto povede - a teď prosím cituji důvodovou zprávu: "dlouhodobě ke snížení výdajů na důchody" - což se opětovně potvrzuje, že je jedním z hlavních cílů navrhovaných změn. Valorizace penzí čistě na základě indexu životních nákladů domácností důchodců vypadá zdánlivě logicky. Problém je ale v tom, že spotřební koš pro výpočet indexu životních nákladů důchodců není dobře nastaven. Navíc ještě vím z období, kdy jsem byla na Ministerstvu financí, že se diskutovalo o tom, že index CPI a index životních nákladů důchodců nezohledňuje správně realitu, a pětikoalice opětovně místo řešení skutečného problému jenom odsuzuje důchodce k nižším valorizacím. Navíc využívání obou typů indexu, tak jak je tomu dnes, to znamená index spotřebitelských cen pro důchodce a pro zbytek ekonomicky činného obyvatelstva, kdy valorizujeme dle indexu, který má vyšší hodnoty, má své opodstatnění i v tom, že penzisté zdaleka nejsou homogenní skupinou. Dalším bodem, který současná novela mění, je způsob odchodu do předčasných důchodů a valorizace těchto předčasných důchodů. Zde se shodujeme v jednom bodě - a já se tomu věnuji také, protože jsme konstruktivní opozice a přiznám to, v čem se shodujeme - že způsob výpočtu, kdy se předčasný důchod vyplatí více než jít do penze ve standardní dobu, není dobrý a je třeba ho napravit a přenastavit. Penalizace nastavená v návrhu zákona je skutečně relativně přísná. Navíc ještě navrhuje, že možný předčasný odchod do důchodu bude zkrácen na tři roky. Také minimální potřebná doba pojištění pro nárok na předčasný důchod má být navýšena z dosavadních 35 let pojištění až na 40 let, a to včetně náhradních dob pojištění. Takto významný skok může být komplikací pro ty, kdo na možnost odejít do předčasného důchodu z jakéhokoliv důvodu čekají. Problematická je právě krátká lhůta, kterou by v případě přijetí novely měli dnes pracující na změnu své životní strategie. Nechala se ukolébat nízkou mírou nezaměstnanosti, kterou jim předala vláda Andreje Babiše, a o problematiku trhu práce za poslední rok a půl ani nezavadila. Až jedna třetina žadatelů žádá o předčasný důchod. Pětikoalice se vůbec nezabývá otázkou, proč tomu tak je, proč až jedna třetina lidí je ochotna si zkrátit svoji penzi. Z dat, která jsou předložena v důvodové zprávě, vyplývá, že lidé, kteří odchází do starobního důchodu předčasně, jsou ze zhruba dvou třetin ti, kteří byli těsně před odchodem výdělečně činní, více než čtvrtina byla v evidence úřadu práce a ze zbytku byla zhruba polovina těch, co pečovali o závislou osobu, a druhá polovina byla invalidní. Proč s tímto nepracujete? Proč úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti cíleně nepracují s generací 60 let a více? Ostatně mělo by to vysoký počet pozitivních benefitů, a to od benefitů pro veřejné rozpočty až pro lepší psychický stav starší části populace, která by byla ještě stále pracovně aktivní. Dnešní balíček opatření však není první snahou pětikoalice ušetřit na českých důchodcích. Představte si, že při plánování svého rodinného rozpočtu nezapočítáte například výdaje na nájem či výdaje na splátku hypotéky, se kterými musíte bezpodmínečně počítat. To je, věřím, pro všechny zcela nemyslitelná situace. Ministr financí z údajně rozpočtově odpovědné koalice nezapočítal ani korunu do plánovaných výdajů na mimořádnou valorizaci důchodů. Existuje tady řada důkazů, které ministra Stanjuru usvědčují z toho, že o potřebných výdajích na mimořádnou valorizaci věděl, a to z odborných podkladů z jeho vlastního Ministerstva financí, ve kterých se o valorizaci píše. Tyto informace mohl čerpat také od Národní rozpočtové rady, která již 8. prosince 2022 upozornila, že k mimořádné valorizaci v roce 2023 dojde.
Ano.